Připraví se pan předseda Kováčik.
Já si při této příležitosti nemohu nevzpomenout na státního úředníka, myslím, že ho mohu jmenovat, pana Michálka, který si svého nadřízeného nahrál, napráskal. A do té míry se stal nezpochybnitelnou osobou boje proti korupci, že byl již v prvním kole zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, a svými všetečnými otázkami vám brání v práci zase jako náš kolega v horní komoře. Takže já myslím, že je to... Ale původně jsem se hlásil k jinému tématu. Hlásil jsem se k tomu, že tahle diskuse mi trochu připomíná tu včerejší podvečerní diskusi o parlamentní kontrole nad Finančním analytickým útvarem. Poslanecká sněmovna má dva základní úkoly, se kterými nás sem voliči zvolili, roli zákonodárnou a roli kontrolní. Ale vy si prostě tu parlamentní kontrolu nepřejete, protože vy si přejete makat a vy, Poslanecká sněmovno, nám do toho nekoukejte a nemluvte. Proč tomu tak je? My se můžeme dohadovat.
Já také děkuji a prosím kolegy, aby ztišili své hlasy. Nyní přikročíme k hlasování. Svolám všechny poslance k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Prosím, pane primátore, máte slovo.
Děkuji za pozornost. Za to samozřejmě žádnou garanci dát nemohu. Děkuji za trpělivost s dlouhým projevem.
Podle toho, jak se divám na displej, máme dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou a připraví se pan kolega Zlatuška.
Když vypisujete veřejné zakázky v oblasti, na které máte odborníky na svém úřadě nebo které jsou běžně známé, tak zkrátka cenu a strukturu té zakázky nějakým způsobem odhadnete. Což je ovšem věc snad nejcitlivější možná vůbec. Ona je to taková věc, která je velmi podobná tomu, jako když některé obálky otevřete, nejdřív si přečtete, co je v nich napsáno, a potom třeba umožníte někomu jinému reagovat cenou. Jestli to bylo toto, tak mně přijde to, že z toho vznikla taková aféra, naprosto směšné, až skoro neuvěřitelné.
Další faktická poznámka je pan poslanec Zlatuška.
Dovedu si představit, že se tají z toho důvodu, aby je několik zasvěcených prodalo zájemcům takovým způsobem, aby finálně nebyla dosažena nejvýhodnější cena. Nemám důvod takovou věc tajit a ani ta firma se nemá důvod tajit v okamžiku, kdy chce skutečně vstupovat do soutěže jako takové. Srovnávat pana Šterna s panem Michálkem, jak tady udělal před chvílí pan poslanec Blažek, to se mi zdá velice přitažené za vlasy.
Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi. Ještě před kolegou předsedou klubu TOP 09 s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura, který využil faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
To je taková úžasná metoda. Já vím, že paní ministryně se snaží odvést pozornost, a už nám chybělo jenom to, kdo co měl oblečené na interní poradě, abychom to věděli. Já vím, že vám to vyhovuje, abychom se tady 28 minut poslouchali, kdo komu volal, že paní ministryně obětavě i o víkendu přemýšlela, jak to bude řešit. Proč ne, ale to je fakt věc, která nás nezajímá. Vy jste tak hrozně tleskali.
Poté ještě eviduji další faktické poznámky. Pan kolega Chalupa s řádnou přihláškou - rozumím tomu?
Mně stačí srovnání, které mám z médií, z toho, co udělal pan Michálek a co udělal pan Štern, a reagoval jsem ve své poznámce pouze na to, co říkal pan poslanec Blažek. Jinak zastávám trvale názor, že veřejné zakázky se mají připravovat v domech, které jsou ze skla a je do nich vidět na každou drobnost v té přípravě. To, co nemá být vidět, jsou firmy, které připravují své nabídky.
Děkuji. Mám teď faktické poznámky a přednostní práva.
Já se na rozdíl od kolegy domnívám, že tady debatujeme a debatujeme o tom, jak tento stát nakládá s penězi daňových poplatníků. Je to transparentní. A moc by mě zajímalo, kdo dal do té přípravy, do toho průzkumu to, že ty věci z toho průzkumu trhu budou utajené. Vůbec nechápu, z jakého důvodu to bylo provedeno. Tady včera padlo, někdo tady říkal, proč jsme byli zvoleni.
Mám zde přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 pana kolegy Kalouska s procedurálním návrhem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, není to sice příliš obvyklé, ale domnívám se, že bychom se tou situací měli zabývat se vší vážností a vyslechnout všechny relevantní informace, a proto si dovoluji Sněmovně navrhnout a požádat o její souhlas, aby umožnila vystoupit v rámci rozpravy bývalému náměstku Šternovi a seznámit nás s motivem, který ho vedl k tak bezprecedentnímu činu ze strany státního úředníka. Dávám tedy procedurální návrh, aby Sněmovna souhlasila s vystoupením náměstka Šterna, samozřejmě bývalého náměstka Šterna. Samozřejmě, že by to chvíli trvalo, protože bychom ho museli předvolat. Děkuji, pane předsedo. Ano, přesně na tento paragraf a tento odstavec jsem se odvolával.
Rozpravu v této fázi otevírám a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Pan ministr kultury byl asi tak o půl vteřiny rychlejší než pan předseda klubu ODS, takže slovo má pan ministr kultury, po něm vystoupí pan předseda Stanjura.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tvrzení bývalého pana náměstka Šterna, že se paní ministryně mohla dopustit podezřelé činnosti v souvislosti s veřejnou zakázkou na elektronické náramky, je mimořádně závažným obviněním, které ohrožuje stabilitu a důvěryhodnost celé naší koaliční vlády. V takové situaci dle mého názoru koalice nemůže pasivně vyčkávat výsledek policejního šetření. Nám, tedy Poslanecké sněmovně, i široké veřejnosti by měly být neprodleně předloženy důkazy, o něž se uvedená obvinění opírají. Pokud se ukáže, že podání takového oznámení mělo být jen zneužitím policie k politickým cílům, měla by se podle mého názoru sociální demokracie od takového postupu distancovat. Tak bych se zachoval já.
Děkuji za slovo. Ale my bychom nechtěli, ať se zúží debata pouze na to legitimní právo ministryně vybrat, jmenovat či odvolat náměstka. To je opravdu směšné. Mě zaujala v tom čtyřměsíčním působení paní ministryně ta její snaha ovládnout státní zastupitelství. Jsou to takové nenápadné věty, kterými jsme zásobováni celou dobu. Od toho, že píše nejvyššímu státnímu zástupci, aby věnoval více pozornosti mediálně známým případům. Vůbec tomu nerozumím. Naposled v České televizi v diskuzním pořadu paní ministryně řekla, že by chtěla mít přístup k živým svazkům a k probíhajícímu vyšetřování. Tomu už nerozumím vůbec, a ptám se tedy pana předsedy vlády, jestli je to standardní a jestli je to politika vlády, nebo pouze snaha ministryně Válkové. O tom by ta dnešní debata mohla být, ale být nemusela. Není to ten hlavní problém. A postupně budeme ukazovat na další problematické kroky a problematické výroky, které se týkají resortu Ministerstva spravedlnosti. Celou dobu posloucháme, že se připravuje nový zákon o státním zastupitelství. Tak se ptám - jak se v tom návrhu projeví tyto snahy ministryně spravedlnosti? A oni pak musí odpovídat. A byl tam velmi ostrý distanc od nejvyššího státního zástupce a ostatních funkcionářů, že na to paní ministryně prostě nemá nárok. To si myslím, že jsou velmi důležité otázky, a rád bych slyšel odpověď nejdřív od pana ministerského předsedy, zda je to politika vlády, anebo pouze politika ministryně Válkové. A pak od samotné paní ministryně - jak to vlastně myslí? Jak si to vlastně představuje? Kdo bude vybírat ty zajímavé kauzy? A jak ona bude zasahovat do těch probíhajících kauz? Jakým způsobem?
Tak, pokud by se pan ministr kultury mohl v roli poslance ujmout zpravodajování, myslím, že by to bylo ku prospěchu věci.
Nebyl jsem o tom dopředu informován. Jako náměstek pro vězeňství. O tom, že budou měněni náměstci na Vězeňské službě, jsem se dozvěděl opět zprostředkovaně. Stejně byla obcházena paní první náměstkyně Marvanová, kde paní ministryně jejím podřízeným za jejími zády vydávala příkazy v podstatě proti rozhodnutí paní první náměstkyně. Požádali jsme v rámci písemných připomínek o vysvětlení, proč nebyl proveden průzkum trhu. A byl opakovaně. Opakovaně se po mně chtěly pouze písemné nabídky. Upřímně řečeno, mně to prostě bylo podezřelé, pro mě už to bylo přes míru v součtu všech ostatních kroků. Pro mě ta věc je taková, že tady bylo nastaveno nějaké pravidlo, které já jsem chtěl dodržet. Postup, který tam probíhal, byl naprosto v pořádku, byl naprosto transparentní a dobrali jsme se nějaké kvalifikované ceny. Bylo to prostě pravidlo, které bylo stanoveno, a to pravidlo se mělo dodržet. Protože to pravidlo v tu chvíli funguje jako zákon a platí pro náměstka i pro ministra. A pokud to po mně někdo opakovaně požaduje, tlačí na mě, mně už to prostě přijde podezřelé. A šlo jenom o ty cenové nabídky. To je všechno, dámy a pánové.
Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Dámy a kolegové, já budu velmi stručný, jenom krátká reakce na vystoupení pana náměstka, bývalého. On tady řekl, že nechtěl poskytovat informace ven! Čili paní ministryně je někdo venku, ta není součástí toho ministerstva! Ta nemá tu zodpovědnost podle pana náměstka. Výběrové řízení s jedním kritériem a tím je minimální cena. A pan náměstek organizoval v minulosti již několik výběrových řízení. Takže možná je dobře, když to výběrové řízení bylo zrušeno a zorganizuje ho ministerstvo a někdo, kdo je k tomu kompetentní! A jak to dopadlo.
Předpokládala jsem, že to byla aspoň pracovní skupina! Tak takhle si to tedy nepředstavuji a svoji odpovědnost vnímám úplně jinak!
Já jsem nechtěl ani vystoupit, protože všechny zúčastněné této tragédie velmi dobře znám a mám na to svůj osobní názor. Ale protože mě pan předseda klubu Faltýnek zde vyzval, tak mi dovolte dvě stručné poznámky. Nejprve jedna věc. Byl jsem pět let ministrem spravedlnosti a jak pana bývalého náměstka Šterna, tak bývalou náměstkyni Marvanovou, tak bývalého generálního ředitele Dohnala velmi dobře znám. Všichni pode mnou pracovali, všichni pracovali úspěšně, nikdy jsem s nimi neměl žádný problém. To samozřejmě může být otázka subjektivního pohledu a mého naturelu, ale když už se jedná o tolik podřízených, tak zkrátka chyba asi bude někde jinde než u nich. On zde řekl něco v duchu, že já jsem snad chtěl náramky za dvě miliardy korun. Prosím tedy pana předsedu Faltýnka, ať se podívá na mé rozhovory z tehdejší doby, kdy jsem i mediálně kritizován, proč odstupuji od úvahy zavést elektronické náramky a proč řeším a hledám jinou variantu. Takže já jsem žádné dvě miliardy touto formou utratit nechtěl.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pár věcných poznámek mi dovolte. Protože zde zazněla z velké míry i kritika tisku 124, musím říct a vymezit se vůči tomu, co navrhuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy v tom smyslu, že náš návrh je komplexnější.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Táži se vás, zda má někdo jiný názor. Pan zpravodaj. Prosím. Ještě jiný návrh? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Prosím, aby se ujal slova. Pane radní, já se moc omlouvám, že vás přerušuji. Neberte to jako výraz neúcty.
Zeptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Mám zde návrh z organizačního výboru na přikázání k projednání petičnímu výboru. Zeptám se, zda ještě někdo navrhuje nějaký jiný výbor. Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí, aby tento zákon byl přikázán výboru petičnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Budeme pokračovat bodem Předtím než dám slovo paní zástupkyni navrhovatelů, s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím pana premiéra, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi stručně. Tou první situací byla otázka způsobu odvolání generálního ředitele Vězeňské služby Dohnala. Pokud jde o problém sporu mezi paní ministryní Válkovou a náměstkem Šternem, podle mého názoru je to zásadní komunikační konflikt a pravděpodobně také určitý konflikt z hlediska přístupu k přípravě výběrového řízení na elektronické náramky. Reakcí paní ministryně pak bylo včera jeho odvolání z funkce. Nikdy nebyl členem sociální demokracie. Čili nedá se hovořit o nějakém vyslání náměstka Šterna na Ministerstvo spravedlnosti, nedá se hovořit o tom, že by náměstek Štern byl nějak propojen s politickou činností České strany sociálně demokratické. Sešli jsme se, požádal jsem paní ministryni o vysvětlení celé záležitosti kolem výběrového řízení a podstaty sporu mezi ní a náměstkem Šternem. Paní ministryně mi toto vysvětlení poskytla. Já jsem ho vzal na vědomí. Jsem přesvědčen, že zklidnění situace v resortu a jeho významná personální stabilizace může vytvořit podmínky pro to, aby Ministerstvo spravedlnosti fungovalo tak, jak vláda a Česká republika potřebují. Samozřejmě resort by měl také hledat potřebné úspory v rámci svého provozu. To jsou věci, které jsem paní ministryni vytkl při našem včerejším rozhovoru. Požádal jsem ji, aby ve svém postupu se chovala maximálně profesionálně, aby dostála tomu, že ministr musí být také člověk, který má určité řídicí schopnosti, je schopen problémy předvídat. Když je není schopen předvídat, tak by je měl především zvládat a řešit tak, aby nezatěžovaly funkčnost vlády. Včera jsem se sešel také s předsedou hnutí ANO, které je koaličním partnerem sociální demokracie. Na základě koaliční smlouvy, kterou máme, je to právě hnutí ANO, které nominuje svého zástupce do čela resortu spravedlnosti. Já jsem se otázal předsedy hnutí ANO, zdali hnutí ANO zvažuje změnu této nominace. Odpověď, kterou jsem dostal, je, že hnutí ANO změnu této nominace nezvažuje. Jsem přesvědčen o tom, že paní ministryně by teď měla napnout všechny síly na to, aby se vnímání resortu spravedlnosti výrazným způsobem pozitivně změnilo.
Nyní faktická poznámka pana kolegy Fiedlera, poté pana kolegy Hájka.
Dobrý večer, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já se tedy budu snažit, abych dodržel ten obsah, že to je faktická poznámka. Nebo co se tedy zjišťovalo tak složitě? To já jsem tedy v tom projevu opravdu nepochopil! To je pro mě také poměrně překvapivá a závažná informace. Proč bylo stanoveno pravidlo o utajení ceny?
Nyní pan kolega Hájek, připraví se pan kolega Mackovík. Pak poslední faktická poznámka kolegy Blažka, pak přednostní práva, pak snad normální diskuse.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, pan Kalousek tady hovořil, že má 20leté zkušenosti v politice. To znamená, měl jsem služební telefon, určitě by měl právo a určitě by to pan ředitel udělal, aby mi zkontroloval hovory. Já to nedokážu posoudit, ale myslím si, že je to korektní. Jestli ten člověk má čisté svědomí, tak já si myslím, že by to ukázal.
Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Věděl jsem už nějakou dobu, jak to udělám, ale na ministerstvu to nevěděl nikdo, včetně příslušného náměstka. Z důvodů různých, které nechci vysvětlovat.
Děkuji za dodržení času.
Zároveň na druhé straně ale platí, že si nedovedu představit, že by bylo racionální to chování okamžitě běžet na nějakou protikorupční policii, protože to už je zase extrém číslo dvě.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já jsem se nepřihlásil s faktickou, abych měl trošku víc času a zareagoval na mnoho z toho, co tady bylo řečeno asi v poslední hodině. Včera jste tady hájili princip, že o cenách vykupovaných pozemků bude rozhodovat jedna jediná osoba, a to ministr dopravy. Není to nic osobního. Ministr dopravy se určitě dřív nebo později vymění, ale ta pravomoc tam zůstane. Pan předseda Faltýnek tady poměrně ohnivě a hlasitě hájil princip, že se šéf nemá vymlouvat na své podřízené, že má o všem vědět. Zase je to věta, se kterou se dá těžko polemizovat.